Pojištění si totiž lidé vybírali podle ceny bez uvážení důsledků nedostatečného krytí a často měli pouze formální pojistky, které fakticky nekryly nic a sloužily jen k získání víza. Debata byla velmi živá, plná věcných připomínek, a to napříč politickými stranami, a to vedlo k tomu, že nakonec výbor přijal nedoporučující stanovisko. Rozhodně je to zrušení části předloženého návrhu, která umožňuje vypovězení uzavřené smlouvy se stávající pojišťovnou, a to do tří měsíců od účinnosti zákona. To shledávám jako nepřijatelnou retroaktivitu, která poškozuje finanční záměry PVZP, a navíc vytváří určité riziko, že cizinec zůstane určitou dobu nepojištěn. Budu tedy předkládat pozměňovací návrhy, které podrobně představím v podrobné rozpravě.
Také děkuji. Dále je přihlášen pan zpravodaj, pan poslanec Kuchař.
Děkuji ještě jednou za slovo, paní předsedající. Nenahlížím na to ale tak kriticky jako předkladatel návrhu, případně jakým způsobem je k tomu přistupováno. To jedno je cestovní pojištění do 90 dnů, to si umí asi každý z nás představit, protože to je pojištění, se kterými jedete na lyže nebo na dovolenou, to znamená, hradí vám neodkladnou péči, případně repatriaci v případě úmrtí.
Pokud by se odírání většinové společnosti přestalo líbit, jaké je v této situaci řešení? Biľak a jeho zvací dopis z roku 1968 je hadra. Současná vláda nemusí žádné nové volby ani vyhlašovat. Říkáte, že musí? Mýlíte se, nemusí. Má 109 hlasů a existuje totiž v naší ústavě pojem "krizové stavy". Cituji: "ČT má představovat fórum pro veřejnou diskusi. V ní je možno vyjadřovat nejširší možné spektrum názorů a hledisek a její zpravodajství má být ze zákona nestranné a nezávislé." Ten by se co nejvšeobecněji dal nazvat havlistický a protiruský. Nemůže zde působit nikdo, a také se zde žádný takový výstředník nevyskytuje, který by sám vyjadřoval či případné hosty vybízel k vyjadřování nejširšího možného spektra názorů a hledisek. Navíc je přerušen způsobem doslova násilnickým, tlačen moderátorem do zodpovídání otázky další, aby se tak nenáležitá předcházející promluva hostova rychle zamluvila. Zmíněná metoda propagandistického stroje se uplatila dokonce i při debatě s mediálním mágem, jako je Noam Chomsky. Bylo neuvěřitelné, že si Česká televize tohoto hosta s kritickým pohledem na současnou americkou politiku vůbec pozvala, ale když už se tak nedopatřením stalo, byl příslušný moderátor řádně poučen, jak má hovor vést. Nebo viděli jste na obrazovce České televize záběry z Kyjeva, na kterých jsou dřívější vládní policisté poléváni benzinem a pak zapalováni? A obrázky z vojenské přehlídky v Pekingu? Tak se ptám. Ne, opravdu nikdo?
Dále je přihlášen pan poslanec Karel Sládeček, připraví se paní poslankyně Pokorná Jermanová.
Vážená paní předsedající, milé dámy, pánové, návrh novely zákona o České televizi a zákona o Českém rozhlasu obsahuje několik zásadních změn. Nově budou členové rad voleni jak Poslaneckou sněmovnou, tak Senátem. Tímto dojde k navýšení nákladů na odměny těchto nových členů, které budou sice hrazeny z rozpočtu České televize, tedy z koncesionářských poplatků, ale jde o zbytečné plýtvání peněz našich občanů. Dle zákona o České televizi je jedním z hlavních úkolů České televize poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názoru, což se ale neděje. Proto je její důvěryhodnost na historicky nejnižší úrovni. Například nevyváženost prezidentské debaty před druhým kolem prezidentských voleb, kterou moderoval pan Řezníček, byla přímo do očí bijící.
Ale to jsou veřejnoprávní média, o je veřejnoprávní televize! Ta televize je všech a má být pro všechny. Všichni občané této země jsou koncesionáři a všichni by měli mít možnost dozorovat veřejnoprávní média. Osobně také nesouhlasím s tím, že v této novele rozdělujete volbu mezi Senát a Sněmovnu. Můj názor je takový, že by tato možnost měla zůstat pouze Poslanecké sněmovně, a divím se tomu, že se toho dobrovolně chceme vzdát, že se toho dobrovolně chcete vzdát, kolegové, ale to je samozřejmě na uvážení každého z vás. Jak už jsem říkal, obě instituce, ať už Český rozhlas, nebo Česká televize, se hlasitě ozývají s požadavkem řešit problém jejich financování, které je nastavené zastarale, je zastarale nastavená definice poplatníka, je zastarale nastaveno definování samotného televizního a rozhlasového poplatku.
Prosím, ujměte se slova.
A teď ke dvěma kolegům, kteří tady hovořili.
To znamená, jiný poměr bude, a to poměr většinový, při volbě generálního ředitele, ale při odvolávání generálního ředitele to bude nesmyslně dvě třetiny. Také nám bylo přislíbeno, že jako opozice se budeme na tom podílet, a to bylo přislíbeno tady veřejně, tak se ptám, kdy budeme pozvání na takovéto jednání? A za třetí, jestli by nám už mohl prozradit, když se na té novele tak intenzivně pracuje, s jakými modely financování se do budoucna u veřejnoprávních médií počítá?
Dále je tedy přihlášena paní poslankyně Iveta Štefanová a připravit se může pan poslanec Jan Síla.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se zde také krátce za sebe vyjádřím k předložené novele. V programovém prohlášení vlády se píše, že se zaměří na udržitelnost financování veřejnoprávních médií, což je základní podmínka jejich nezávislosti, hospodaření veřejnoprávních médií že se podrobí kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem, což posílí jejich transparentnost. Hnutí Svoboda a přímá demokracie dlouhodobě kritizuje úroveň hospodaření a neobjektivitu vysílání veřejnoprávních médií. Zastáváme názor, že by se měly zrušit koncesionářské poplatky, Česká televize a Český rozhlas by se měly transformovat na státní příspěvkové organizace, jejichž hospodaření by mělo podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. Zvýšením počtu členů Rady České televize na 18 a Českého rozhlasu na 12 dojde pouze k navýšení nákladů na odměny těchto nových členů. Vláda se označuje za rozpočtově odpovědnou, přitom činí přesně opačně. Děkuji vám za pozornost.
Také děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy další řečník, pan poslanec Jan Síla, a připraví se pan poslanec Karel Sládeček.
Děkuji za slovo. Fialova vláda ohlásila radikální změny ve veřejnoprávních médiích. Hodlá postupně vymístit dnešní radní Českého rozhlasu a České televize, nepůjde však jen o odstranění jedněch indiferentů a jejich nahrazení jinými stejnými, jen s jinou stranickou plackou, a karavana nepůjde, ale bude kulhat dál. Tak jako ten, kdo ovládá peněžní toky, ovládá zákony v zemi, tak masy ovládá ten, kdo ovládá média. Jeho otec dvakrát neváhal a nakoupil všechny tehdejší významné zpravodajské agentury - Wolff(?), Reuters a Havas. A přípravy na světovou válku, tak jako na bolševickou revoluci, mohly být započaty bez dalších okolků. Je to uzavřený kruh. Disciplíny jako politologie, sociologie, psychologie a další poskytují patřičné nástroje k porozumění dynamiky společnosti a přetavit získané poznatky do politických procesů.
Já se omlouvám, ale to je už opravdu... Prosím nalevo dva hovořící, nenuťte mě, abych jmenovala, prosím o ztišení a přenesení hovoru do předsálí.
Zahajuji hlasování a ptám se - odhlásit, ano, vnímám, odhlašuji všechny a prosím, abyste se přihlásili svými kartičkami. Takže nyní hlasujeme návrh na zamítnutí. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní prosím dle schválené procedury, aby nás pan zpravodaj provedl pozměňovacími návrhy. Prosím.
Takže prosím první hlasování o návrhu legislativně technických úprav.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Návrh byl přijat.
Tímto hlasováním se stal nehlasovatelný pozměňovací návrh B pana ministra Baxy a F pana poslance Babky. Nyní tři hlasování o výborových návrzích. Stanovisko výboru: kladné.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Stanovisko výboru: kladné.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat.
Zde se lépe definuje výkon a zánik funkce a odvolání z funkce generálního ředitele Českého rozhlasu. Stanovisko výboru: kladné.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím dál.
Tak B je nehlasovatelný. Stanovisko výboru je negativní.
Návrh nebyl přijat. Prosím dál.
Stanovisko výboru je kladné.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat.
Nyní písmeno E, pan poslanec Hendrych, který cílí na to, aby pravidlo obměny třetiny členů rad po uplynutí dvou let bylo opuštěno. Kladné stanovisko výboru.
Návrh byl přijat. Děkuji, pane zpravodaji, a vzhledem k tomu, že bylo hlasováno o všech návrzích, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat.
Kdysi bývaly pohádky chloubou České televize, která nabízela i pohádky mimořádné kvality. Nové premiérové pohádky České televize jsou jen takový hodně odbytý, sešívaný pohádkový pytel, plný záplat. Když bude jedna místo dvou, neuškodí to. I kdyby nebyla žádná nová a dali nějakou z minulosti, udělali by mnohem lépe. Česká televize straší: Když nedostaneme peníze, musíme šetřit a nedostaneme premiérovou pohádku jako v minulosti. Takže to odnesou chudáci děti. Je to podobná vyděračská taktika, jako když Česká televize přestala kupovat licence na premiérové sportovní přenosy. Tu útočí na děti, tu na regiony, tamhle na sportovní fanoušky. Na naše politiky - budou se muset s Dvořákem nějak domlouvat, jako se domlouvali dříve za slovutného pana Šarapatky, kdy ta rada šla generálnímu řediteli na ruku a odsouhlasili mu všechno, co si řekl. A toto je vlastně hlavní a zásadní důvod současně projednávané novely zákona o České televizi a rozhlase. Stát bude strategicky komunikovat s veřejností skrze veřejněprávní média, která se tak stanou oficiálními hlasateli oficiální státní politiky. Všichni věděli, že bývalý premiér Babiš byl v každodenním střetu zájmů. Vždyť proto koupil média, aby ho v této pozici chránila. Když Babišova firma vyhrála státní miliardový tendr, ať již na lesní práce, dodávku bionafty či potravinových zásob, nikdo to nekomentoval. Premiér Babiš nám denně ukazoval, jak se řídí stát jako firma. Jeho firma. Média to opět zvlášť nekomentovala. Také všechny protikorupční neziskovky prakticky mlčely. Stačilo udělat bývalou ředitelku Transparency primátorkou. Manipulace je všude při komunikaci s druhými. Manipulace je taková, tvoří běžnou součást každodenního života a setkáváme se s ní v každé formě komunikace. Důležité je rozšiřovat mezi manipulací obecně společensky přijímanou a mezi propagandou, která nám přináší vždy cosi negativního a nechtěného. Mnohem méně se ale mluví o tom, že politici opozice mnohdy nemají příležitost ke klidnému vysvětlující projevu. V České televizi neexistuje možnost důstojného prezentování politiky opoziční strany. Moderátoři politických debat se programově dopouštějí manipulací či jiných prohřešků, které by novinář profesionál dělat rozhodně neměl. Tradičně se poukazuje na dílčí, dobře rozpoznatelné projevy příklonu moderátorů ke konkrétní osobě - je to takové neverbální vyjadřování ne a souhlasu, úsměvy, rozdíly ve způsobu kladení otázek a odlišná míra jejich rýpavosti, rozdílné poskytnutí prostoru pro vyjádření a podobně. Každý z nás to už poznal. Tyto jednotlivosti se samozřejmě objevují u všech moderátorů a dají se poměrně snadno rozpoznat. Mnohdy ale chování moderátora ve studiu představuje pouze pomyslnou špičku ledovce. Manipulaci se člověk ale vyhnout nemůže. Důvod je prostý: nechceme žít s paranoidním pocitem neustálé nedůvěry vůči všemu a všem. Noam Chomsky analyzuje umění vládnout pomocí stroje propagandy a vychází z myšlenky paradoxů moci filozofa Davida Humea. Myslitele Humea zaráží to, s jakou lehkostí většina přenechává moc menšině, a uvádí, že to je možné pouze díky kontrole myšlení. Littmann v úvaze o médiích mluví o přetvoření mínění veřejnosti ze znepokojeného stáda do pasivního pozorovatele. Ne, že by naše média přímo vyslovovala lži, protože ty se mohou snadno profláknout. Mediálním kejklem se prostě z nepříliš významné události udělá událost velevýznamná čili taková, která dokáže pohltit schopnost veřejnosti vnímat cokoliv dalšího. A v této době, bez jakékoliv mediální odezvy, podepsal prezident Václav Klaus zákon o zrušení neziskových nemocnic, čímž otevřel poslední cestu k privatizaci nemocnic a komercializaci zdravotnictví. Dnes opět jsou veškerá média zahlcena kolabováním ekonomiky státu s nutností zavedení konsolidačního balíčku a snižování důchodů seniorů, což vidíme obrazně také i při otevření ledničky. To mě tak napadlo, co asi chce vláda teatrální, vágní tiskovou prezentací zakrýt?
Novelou zákona chce pětikoalice Českou televizi zcela ovládnout, Radu České televize a Radu Českého rozhlasu, a ohlídat si tak volbu nového ředitele ČT.
Děkuji, pane poslanče. Paní poslankyně Pokorná Jermanová není přítomna v sále, takže slovo bude mít pan poslanec Jan Hrnčíř a připravit se může pan poslanec Ondřej Babka. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.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
Jedná se o naprosto zásadní změnu způsobu volby kontrolních rad České televize i Českého rozhlasu, kdy vládní koalice prosazuje úpravu, dle níž by v budoucnu volil třetinu členů těchto rad Senát, což doposud připadalo pouze Poslanecké sněmovně. Jen by chtěl důrazně připomenout, že Rada České televize má dohlížet na konání České televize, a je tedy potřeba, aby v ní byly osobnosti reprezentující co nejširší část veřejnosti. Optimálně by pak Rada měla být politicky neutrální. V přímém rozporu s tímto požadavkem je však navrhovaná novela jen dalším krokem k úplnému politickému ovládnutí České televize a Českého rozhlasu vládnoucí koalicí, neboť zatímco Poslanecká sněmovna rozložením politických sil v podstatě reprezentuje poměrným způsobem vůli občanů, Senát v tomto nemá žádnou legitimitu. Jednotliví senátoři jsou voleni přibližně 10 % voličů a zastupují tak naprostou menšinu veřejnosti. S ohledem na rozložení sil v kontrolním orgánu veřejnoprávní televize nelze vyloučit, že se na první pokus nepodaří nikoho zvolit, jak vyplývá z nedávného vyjádření předsedy Rady Nováka, který řekl, že České televizi hrozí pat. Zvolit nového ředitele bude obtížné, takže se dá očekávat, že o novém řediteli bude rozhodnuto až ve chvíli, kdy si vládní koalice dovolí své loajální radní.
Poprosím pana poslance, aby se ujal slova.
Děkuju za slovo. Svoji argumentaci opřu o hypotetickou situaci. A to je právě ta hypotetická situace, pane ministře. Představte si, že bychom ten zákon neobstruovali, kdybychom vás neupozorňovali na tyto naše připomínky, a ten zákon by třeba již platil. Jde samozřejmě o to, že případně nově zvolený generální ředitel by tím byl samozřejmě poznamenán a mohlo by mu to uškodit.
Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dnes v rozpravě. Znova se rozhlížím po sále, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Zeptám se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo?
Děkuji za slovo. Omlouvám se za těch pár vteřin prodlení, jak jsem přebíhal ze zpravodajování jednoho zákona, tak jsem neměl otevřené podklady pro tento přerušený bod. Volební komise zde tedy navrhuje postupně tři jednotlivá hlasování o navržených změnách. Rozprava už je ukončena, prosím tedy první hlasování o návrhu na odvolání.
Děkuji a vnímám zájem o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Můžeme dál.
Děkuji.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Prosím dál. Otevírám poslední bod dnešního jednání a tím je Z pověření Senátu předložený návrh zákona uvede senátor Roman Kraus. Hned jak bude pan senátor připraven, tak ho požádám, aby se ujal slova. Pane senátore, prosím. Dovolím si, ještě než předám panu senátorovi slovo, požádat ctěnou Sněmovnu o klid. Děkuji. Pane senátore, prosím. Děkuji moc. Pane senátore, prosím.
Já jsem již v prvním čtení představoval všechny změny, které tento zákon přináší. Hlavně jde o demonopolizaci současného postavení pojišťovny VZP, a. s., a pak řadu změn, které zajišťují jistotu jak pojištěným, tak hlavně poskytovatelům zdravotních služeb. Já jsem v prvním čtení představoval podrobně všechny ty změny a spíše potom ve třetím čtení se vyjádřím k pozměňovacím návrhům, které jistě budou dnes načteny, takže děkuji.
Děkuji, pane senátore. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Tak jak, pánové? Takže poprosím pana zpravodaje, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné další pozměňovací návrhy odůvodnil. Není otevřena obecná rozprava, až v obecné rozpravě.
A vláda tady najednou přichází s omezením, že kandidáty do veřejnoprávních mediálních rad budou moci napříště navrhovat pouze organizace, právnické osoby, které existují minimálně 10 let. Co to má znamenat? To je něco hrozného. Čím se vlastně diskriminovaly ty organizace, které tady fungují 8, 9 let? Co udělaly?